Toto je něco, co jde zcela proti duchu sociální koheze. Myslím, že by měli také zbystřit členové bezpečnostního výboru, protože u státních vysokých škol, které jsou policejní a vojenské, se prohlubuje centrální řízení přijímání uchazečů o studium. Znamená to v praxi, že bude možné pravděpodobně přesouvat tyto uchazeče mezi soukromé školy, a otázkou je, zda je to záměr, nebo je to nedorozumění. Každopádně bych doporučovala, aby výbor pro bezpečnost speciálně tuto kapitolu podrobně prozkoumal. Dostávám se k sociálním stipendiím, o kterých tady už byla trochu řeč. Poslední z bodů, které se dotýkají studentů a o kterých bych chtěla mluvit, je odebírání diplomů, případně reakce na nekalé praktiky. Aktuální stav umožňuje reagovat na to ve správním řízení. Nově by to bylo řešeno podle této novely vysokoškolským zákonem, který beru spíše jako preventivní formu, jako psychologický tlak na studenty, absolventy, týká se to až docentů, habilitací. Nicméně obávám se, že i tady narážíme na spoustu nejasností. Například oblast skutkové podstaty činů, kterých by se toto odebírání týkalo. Dostávám se k oblasti řízení vysokých škol. Pokud jste v minulém projevu, pane ministře, mluvil o tom, že jste navazoval na práci svých předchůdců, musím říct, že v oblasti řízení vysokých škol jste zůstal velmi skromný a nevzal jste si z toho připravovaného materiálu to podstatné, co by mohlo proměnit kvalitu řízení vysokých škol. Nepřinášíte tedy žádné zásadní změny. Ponecháváte složení senátu, takže myšlenka profesorské kurie už není aktuální. Financování vysokých škol zůstává beze změny. Financování vysokých škol, tak jak jsme jeho svědky, je vlastně jednostranné rozhodnutí Ministerstva školství a je to forma, která je značně zkostnatělá, protože neumožňuje strategické plánování vysokým školám. Největším triumfem této novely měla být akreditace a akreditační úřad. Vy nám, pane ministře, promítáte film, kde je řada bílých míst, a slibujete nám, že ve druhém čtení ukážete obrázky, a doufáte, že se nám budou líbit. Ale co se stalo ve vámi předložené novele? Akreditační úřad je ve vašem pojetí podřízenou složkou Ministerstva školství. Je to jenom prodloužená ruka ministra školství. Snížil se počet členů akreditační komise, což znamená, že dnes to bude jenom organizační jednotka Ministerstva školství a že bude větší tlak na její členy. Standardy pro akreditaci má schvalovat vláda bez toho, aniž by se akreditační orgán k tomu mohl vyjádřit. Čili nebude existovat žádná zpětná vazba. Novela vysokoškolského zákona nesjednocuje vznik vysokých škol. Jak víme, soukromé vysoké školy vznikají udělením státního souhlasu Ministerstva školství, zatímco veřejné vysoké školy rozhodnutím vlády. Ještě do roku 2000 neexistovala žádná soukromá vysoká škola. Od roku 1998 se zdvojnásobil počet vysokoškolských studentů, zdvojnásobil se počet výzkumných pracovníků, ale podle indexu globální konkurenceschopnosti jsme od roku 2007 do roku 2013 propadli o deset příček. Čili pokud chceme, abychom dokázali držet krok se světem, potřebujeme kvalitní vysoké školství. Jestli dnes oddálíme zásadní kroky, ty komplikované úkoly, které ve vysokém školství čekají, promarníme dalších pět let. Počítejte se mnou. V roce 2013 byly volby, v roce 2015 jste předložil novelu. Účinnost by byla od příštího roku. V roce 2017 by měly být další volby. Pokud bude ministr pilný, a to myslím bez jakékoli ironie, v roce 2019 může přijít se skutečnou novelou vysokoškolského zákona, případně s novým vysokoškolským zákonem, a účinnost od roku 2020 v nejlepším případě, takže promarníme dalších pět let. Já plně respektuji a chápu názory České konference rektorů. Oni hájí a zastávají stanoviska svých institucí a dělají to výborně. Oni nejsou zodpovědní za vysoké školství. Čili neschovávejme se za stanoviska, která mohou být podpůrná, ale nejsou to stanoviska, která by měla být rozhodující. Jmenování profesorů jako horké téma teď zmiňovat nebudu, protože si myslím, že po výbuchu je lepší, když láva trochu vychladne.
Pan ministr Pelikán se omlouvá z pracovních důvodů z odpoledního jednání a pan poslanec Procházka se omlouvá ze zbytku dnešního jednacího dne ze zdravotních důvodů. Slovo má paní poslankyně Semelová. Připraví se pan poslanec Zlatuška.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o novele vysokoškolského zákona se dlouho mluvilo a její příprava nebyla jednoduchá. Změny chystali už bývalí ministři školství, ale bez úspěchu. Současná verze je tak výsledkem dlouhých jednání, má podporu - a bylo to tady už řečeno - České konference rektorů i Rady vysokých škol. Právě kvalita vzdělání, a podotýkám, že ne pouze vysokoškolského, je tím, o co by nám všem mělo jít. Problémy byly na některých univerzitách s délkou studia, kdy diplom někteří rychlostudenti získali za nepřiměřeně krátkou dobu bez náležitého zpracování závěrečných prací, či se prokázalo jejich plagiátorství. Některé soukromé školy zase nabírají nepřiměřeně velký počet studentů, od nichž vybírají školné, aniž by byly tyto školy schopny zabezpečit jejich kvalitní výuku a důstojné podmínky této výuky. Proto je určitě potřebné řešit tyto nedostatky, k čemuž by měly přispět změny v předložené novele, ať už jde o systém hodnocení kvality škol, nová pravidla akreditace studijních programů vysokých škol a institucionální akreditace, o možnost odebírání neoprávněně získaných titulů či zvýšení sociálního stipendia. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, zda jsou navržené změny dostačující, případně zda by ještě nemělo dojít k některým úpravám. Sama mám s některými ustanoveními problém. Nedořešeno zůstává, co bude s titulem docent v případě, že dané osobě bude odebrán titul magistra, který je podmínkou pro získání dalších titulů. Otazníky vyvolává i nově zřízený titul mimořádného profesora. V novele je sice určitá regulace v ustanovení, že pracovní místo mimořádného profesora může zřizovat pouze ta vysoká škola, která má udělenou institucionální akreditaci, přesto mám obavy, aby především soukromé školy z různých důvodů, například potřeby garantů oboru, nezneužívaly možnosti udělování titulu mimořádný profesor. Drobné úpravy budu v rámci dalšího projednávání navrhovat i v oblastech vzdělávání, konkrétně například týkající se dopravy. Pokud jde o tolik diskutovanou kvalitu vzdělávání, za jeden z faktorů, které přispívají ke snížení kvality vzdělávání, považuji velký počet vysokých škol a honbu za vysokoškolskými tituly vůbec. Skutečnost, že v roce 2000 bylo na našem území 8 soukromých vysokých škol a dnes jich zde působí 44, k tomu 26 veřejných a 2 státní, je s ohledem na velikost našeho státu a počet obyvatel naprosto nepřiměřená. Mnohé soukromé vysoké školy navíc přijímají prakticky každého bez jakýchkoliv předpokladů, a to často bez přijímacích zkoušek. Dostali jsme se tak do situace, že diplom má kdekdo, ale ten není podložen kvalitou vzdělání. Považuji za rozumné, že zákon specifikuje podmínky, za kterých může Ministerstvo školství sebrat soukromé škole státní souhlas nutný pro působení v oboru. Problémem je i skladba oborů a nerovnoměrný zájem o ně. I zde je patrný rozdíl mezi veřejnými a soukromými vysokými školami. Lze zaznamenat u nejčastějších skupin studijních programů. Zatímco na veřejných s více než 80 tisíci studenty vedou technické vědy a nauky, na soukromých mají velkou převahu ekonomické obory.
Já jsem to jenom navrhoval. Protože měli dopředu připravený ten podvod, protože měli dopředu připravený ten podvod , že by to rádi ukončili, ale přece to nemohou ukončit na návrh toho ďábla Kalouska. Tím pádem by nemohli vyplatit ani vás, pane předsedo Hamáčku. Tady se jedná o pět miliard, o pět miliard peněz daňových poplatníků, jejichž výdaje po nás nikdo nechce, které budou ukradeny ve prospěch předsedy ANO. A já nevěřím tomu, že byste byli do té míry neinformovaní, že byste nevěděli, že je to pro něj. A spolu chyceni, spolu oběšeni. Jestliže on dostane těch pět miliard - já se neptám, kolik z toho má Hamáček a Jurečka osobně, to si opravdu nemyslím, ale že jste to za něco vyměnili, že změnit veřejně deklarovaný politický názor v soukromý prospěch, a to se tady stalo. To se tady veřejně deklarovalo. Říkal to Babiš, říkal to Faltýnek, navrhl to Rais. Pak jsme najednou v přímém přenosu viděli, že tento politický názor se změnil ve prospěch soukromého názoru v objemu pěti miliard pro jednoho oligarchu. Vážně mi chcete, pane předsedo, tvrdit, že z toho vůbec nic nemáte? Vy jako sociální demokracie? Já nevím, za co jste to vyměnili. Já vás nepodezírám z toho, že jste se nechal vy podplatit do vlastní kapsy. Ale něco vám za to ten Babiš dal, protože mu šlo o těch pět miliard. A tomu se říká korupce. Prosím, abyste si to promysleli. Prosím, abyste si promysleli, že jste vláda lži, podvodu a korupce. Prosím, abyste si promysleli, že se dopouštíte podvodného, loupežného a bezprecedentního jednání. Abyste si to mohli promyslet, prosím o hodinu přestávku na poradu poslaneckého klubu. Nepamatuji se, že po takové žádosti by se pouštěly faktické poznámky.
Uděluji tedy hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Poslanecký klub Občanské demokratické strany si vzal půlhodinovou pauzu od 18.33, takže dnešní jednání Sněmovny končí, protože nebylo odhlasováno jednání po 19. hodině.
Analýza vysokoškolské legislativy taková, aby skutečně řekla, co je potřeba ve vysokoškolském prostředí měnit, a stanovila jakousi představu, jakýsi směr toho, co se má měnit, záměr, ta provedena nebyla.
Já se omlouvám, pane poslanče, ale prosím všechny kolegy, aby se ztišili a nediskutovali během vašeho projevu.
Původní představa byla dokonce, že by zde byly desítky tisíc lidí na vysokých školách, kteří by byli vykazováni, jako že připravují strategie vysokých škol. A objevuje se to současně s tím, že se v médiích používají značně podhodnocené údaje o financování vysokých škol, často ve spojení s tím, že se poukazuje jen na výši příspěvku na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol, zatímco mezinárodně v okamžiku, kdy se mluví o financování vysokých škol, tak se tím míní institucionální financování, v okamžiku, kdy se mluví o financování vysokých škol z veřejných rozpočtů, tak se tím míní opravdu všechny veřejné rozpočty. V sektoru vysokých škol je potřeba dělat také jiné, podstatnější záležitosti.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Fakticky to znamená jenom mírné zvýšení financí směrem k soukromým vysokým školám ze státního rozpočtu. Je z čeho to platit. Není problém vyplácení sociálních stipendií dát pouze jako povinnost bez nároku na finanční zdroje ze státního rozpočtu. Kdyby tam tato věc byla, tak bych to považoval za chvályhodné vzhledem k těm studentům, a nikoliv jen jako úlitbu pana ministra směrem ke komunistickým poslancům. Chápu, že tyhle hlasy účelově potřebuje, ale nic jiného tady v tomto bodě nevidím.
To byl poslední přihlášený v rozpravě. Není tomu tak. Ptám se tedy, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji za bohatou a košatou debatu. Jak jsem již podotkl ve svém úvodním vystoupení, je to klíčová novela, která je podporovaná jako vyvážená novela širokou odbornou veřejností, rektory jednotlivých vysokých škol i Radou vysokých škol. Také jsem velmi rád, že připomínky TOP 09 byly shrnuty v jednom vystoupení jednoho z poslanců a tím jsme si ušetřili čas. Dovolte mi ale přece jen se dotknout jednoho vystoupení, které mě trochu zarazilo, a to je vystoupení paní poslankyně Putnové, která považuje tuto novelu za málo ambiciózní, že od toho čekali více. Měli dost času připravit ambiciózní novelu a možná je mrzí, že nyní je novela v Poslanecké sněmovně, to znamená tak nejdále, kde mohla být. Mohu ale potěšit paní poslankyni Putnovou, že ty obrázky, na které čeká, tak jistě poskytneme v druhém čtení, kde by měla být široká debata za účasti odborné vysokoškolské reprezentace, protože se jich to týká.
Nemá zájem o závěrečné slovo. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat, a to přikázáním výboru k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor, který by to měl projednávat. Vnímám přihlášku paní poslankyně Putnové a další návrhy hned budeme řešit.
S ohledem na to, že se tato novela dotýká státních vysokých škol, doporučovala bych, aby se minimálně výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost věnoval pasážím, které jsou zaměřeny právě na tyto státní vysoké školy.
Pan poslanec Okleštěk. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Oklešťkovi. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Jinému výboru to přikázáno nebylo.
A je to zase krok, který může poškodit vysoké školství. To neznamená nedat rektorům možnosti postupovat proti neuváženým, třeba hospodářským krokům těch autonomních fakult, ale to, co je dnes v té novele zahrnuto, má výrazná rizika opačného přístupu a přehnání té situace do druhé strany. Další věc, co novela neřeší, je otázka reprezentativnosti akademických senátů, což je záležitost jednak příslušných kvor u voleb, a co je důležitější, jakým způsobem se reprezentativnost akademických senátů projevuje u volby orgánů vysoké školy, tedy zejména rektora, respektive děkanů. Tehdy mi řekl: "Já jsem přislíbil, že se zúčastním zasedání pléna České konference rektorů tak, abych měl možnost hovořit nikoliv pouze s předsednictvem, ale se všemi rektory našich vysokých škol." A tohle jenom svědčí o tom, že ten návrh je předkládán ve zbytečném spěchu, že ani tady takovéhle, řekl bych, ceremoniální náležitosti nejsou splněny. Domnívám se, že by si zasloužila v zásadě přepsat. V každém případě velice lituji tady tohoto postupu.
Dobré odpoledne, vážení paní a pánové. Budeme pokračovat.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych vám řekl, že v tuhle chvíli poslanci TOP 09 stáhli celkem pět kritických vystoupení k návrhu tohoto zákona, protože obsah našich kritických vystoupení věcně zcela obsáhl pan profesor Zlatuška z vládní koalice. My se chceme přihlásit k tomu, co on řekl. Pevně doufáme, že pokud zvítězí zdravý rozum a zvítězí názory, které tady prezentoval pan profesor Zlatuška, tak nic takového nemůže být schváleno.
Myšlenka zjednodušit akreditace pro zavedené instituce vede k té představě institucionálních akreditací. Explicitně se nám dostalo odmítnutí. Explicitně se nám dostalo poukazu na to, že máme být spokojeni pouze s věcnými záměry těch podzákonných norem, nikoli s jejich konkrétním zněním. Budou se akreditovat jednotlivé studijní programy a pouze se nevyužije celého toho mechanismu, který je tam připravován. Ten mechanismus, zdůrazňuji, nebyl žádným způsobem testován z hlediska toho, jak bude vypadat jeho provádění na vysokých školách, jak budou vypadat příslušné normy, které předpokládají kontrolu kvality a vnitřní standardy vysokých škol. Dozvěděli jsme se, že pilotování tady takových procesů není možné. Mnohem důležitějším prvkem, který chybí dnešním akreditacím, je transparentnost. Tady se vlastně jedná o to, že nařízením vlády bude stanovena struktura vědních oborů, ve kterých probíhá vzdělávání na vysokých školách. Přestává to být záležitostí akademické vědecké komunity. Stává se to záležitostí politického rozhodnutí a závazného dodržování toho, co je tím politickým orgánem, tedy vládou, do toho zapsáno. Účastní se ho spousta pracovníků z vysokých škol, nedělá to Ministerstvo školství vnitřními pracovníky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pokud kolegyně Putnová, která je ze stejné fakulty jak já, tam bude používat uvozovky, tak je to shoda. Čili od toho roku 2009, kdy byla vydána Bílá kniha, jsme svědky několika více či méně povedených pokusů o transformaci. V prvé řadě to byl pokus o reformu celého terciárního vzdělávání na základě Bílé knihy, potom zúžení toho problému pouze na transformaci vysokoškolského vzdělávání a potom, tak jak ministři přicházeli, odcházeli, tak to byl pokus vlastně navrhnout nový zákon o vysokých školách pouze formou novely. Takže některé z těch novel nebyly ani Parlamentem schváleny. Kvalita našeho vysokoškolského studia v mezinárodním srovnání trvale klesá, to ukazují ratingy. Za určitý drobný pokrok oproti dnešní legislativě považuji částečné posílení pravomocí rektora ve vztahu k fakultám, protože rektor musí navrhnout, kde pravomoci chce svěřit fakultám, samozřejmě po souhlasu dalších orgánů vysoké školy, to znamená senátu. To se pochopitelně managementům fakult nelíbí. Částečné, z mého pohledu malé posílení pravomoci správní rady vysoké školy, která dle navrhované novely může schválit rozpočet, ale akademický senát ji může přehlasovat. Samozřejmě se to nesmí přepísknout, lidově řečeno. Potom považuji za pozitivní, že studenti budou moci bez poplatku studovat druhý i další studijní programy, pokud ten předcházející studijní program úspěšně dokončí. To souvisí s existencí mezioborů a také s tím, že v dnešní době už nemusí stačit jeden typ vzdělávání na celý život. Ten můj tradiční... Od té doby byly provedeny dílčí práce, ale komplexní rozbory, které by byly vykonány... Tu levou stranu to nezajímá.
Ano.
Dobrá. To není můj problém. My neustále slyšíme, že chybí finance ve vysokoškolském systému. Druhá věc výuky je, jak je s nimi nakládáno. Výuka v tomto rozsahu zajišťuje relativně pohodlný život lidem, kteří by se v praxi asi neuživili. Ve srovnání se západními univerzitami máme jednoznačně kapacitně dvojnásobně dražší výuku. Potřebujeme na stejný titul dvakrát více přímé výuky než například anglické univerzity, což je pikantní zejména při organizaci těch několika málo skutečných společných studijních programů, které se zahraničními univerzitami některé české univerzity mají. Proč to tak je? A podívejme se na strukturu zastupitelů v akademických senátech. Další nesrovnalost. Nestejná délka funkčního období vrcholových akademických funkcionářů vysokých škol. V této situaci se může stát, a často se to stalo, že akademický senát, který zvolil rektora nebo děkana fakulty, v průběhu jejich působení končí se svou činností a po volbách je nahrazen novým s více či méně obměněnými členy. Je otázkou, zda rektor či děkan může s nově složeným senátem dobře spolupracovat, nebo s ním bude bojovat. A to je vše jenom pro formální záležitost. Za další nevýhody vidím: rigidní definice akademického pracovníka vysoké školy, která neumožňuje větší zapojení odborníků z praxe na vyšší pedagogická místa.
My prostě jen chceme veřejnosti říct, že je v podstatě jedno, jestli budou volit Babiše, nebo Bělobrádka, nebo Sobotku. Jinými slovy, kdybychom v zákoně 417 zvedli ruku pro pozměňovací návrh pana poslance Raise, což jste slibovali, říkali jste "když to bude návrh pana poslance Raise, my to podpoříme", tak v tomto zákoně nebylo o čem hlasovat a mohli jsme ho prohlásit za zbytečný. Jednáme tedy o zcela zbytečném zákoně, o kterém bychom jednat nemuseli, kdybyste předtím nelhali a nepodváděli, vážení kolegové. Kdybyste dodrželi slovo, že podpoříte návrh pana poslance Karla Raise, tak tento návrh byl zkonzumován a vyprázdněn a už se o něm vůbec nemuselo mluvit. Ale protože lžete, protože, promiňte, kradete - tedy takhle, kdybyste aspoň kradli každý sám pro sebe, hledal bych v tom nějaký smysl, ale vy kradete pro jednoho jediného člověka jménem Andrej Babiš. To jste si schválili. Prosím, abyste si odpověděli každý sám. A to je ten korupční potenciál, díky kterému se tady vůbec bavíme o tom, jestli tenhle zákon propustíme, nebo nepropustíme do druhého čtení. Protože to není nic jiného než korupční potenciál. Fakt nejsem a nikdy nebudu. V okamžiku, kdy jsme vám tohle umožnili, když jsme řekli dobrá, tak hlasujte pro pozměňovací návrh Karla Raise, který vám umožní neukrást těch pět miliard, tak jste se vyděsili a řekli jste bože můj, pět miliard je strašně moc! A my jsme těch pět miliard už dávno vložili do koaličních jednání. A on pan předseda Votava dobře ví, proč nechce, aby se hlasoval nejdříve pozměňovací návrh pana poslance Kalouska, a on pan poslanec Faltýnek dobře ví, proč jakoby strašně chtěl, aby se nejdřív zamítl pozměňovací návrh pana poslance Kalouska. No protože byste nemohli ukrást těch pět miliard a to je strašně moc peněz!